Závěrem avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na 30 dní.
Děkuji panu ministrovi.
Včera večer jsme tu dohodu uzavřeli.
Já vás všechny odhlašuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní s přednostním právem pan ministr financí. Není důvod stahovat, protože ještě obecná rozprava neproběhla.
Vážený pane místopředsedo, milá vládo, kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám. Bohužel skutečně musím odjet, proto bych stál o to, abych mohl předat svou zpravodajskou zprávu panu předsedovi rozpočtového výboru Votavovi.
Pan poslanec Klaška navrhuje změnu zpravodaje, jestli to dobře chápu, na pana poslance Votavu. Kdo je proti?
Pak samozřejmě pověřím někoho jiného, aby byl zpravodajem, protože jenom předseda rozpočtového výboru nemůže zpravodajovat všechny věci, také by se měli střídat jiní poslanci. Já myslím, že to takhle vždycky fungovalo a že to může fungovat nadále.
Zejména v otázkách ekonomické kriminality rozhodují soudy nesmírně pomalu a s podezřením na zkorumpovanost některých soudců. Nechci samozřejmě paušalizovat a obviňovat všechny soudce, policisty či státní zástupce z toho, že jsou zkorumpováni. Ale máme zde příklad konkurzního soudce Berky, máme zde příklad Berdychova gangu, máme zde příklad insolvenční mafie a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Ještě moje vláda podala trestní oznámení na člověka, který si v plzeňské Kreditní a průmyslové bance půjčil jednu miliardu korun. Tento judikát samozřejmě otevírá dveře všech úvěrovým podvodníkům, aby prohlásili, že oni opravdu, ale opravdu ten úvěr chtěli splatit, ale že měli chybný podnikatelský záměr. Čili mohou být trestáni pouze za svoji neschopnost a neschopnost bohužel dosud není trestným činem. Co právník, to jiný názor na takzvanou nepravou retroaktivitu. Nevím, jestli je zde přítomna paní poslankyně Jana Lorencová z hnutí ANO, ale napsala krásnou knihu, která se jmenuje Krvavé oleje, kde popisuje, jak manželky vysoce postavených politiků si v igelitkách přicházely o provize, které vyplývaly z rozdílu daňových sazeb mezi topnými oleji a motorovou naftou. Tak jsem čekal, kdo z těchto politiků, kteří jsou tam v této knize jmenováni, ji bude žalovat. A nežaloval ji nikdo. Chtěl bych skončit tím, že si vzpomínám na diskusi s bývalým předsedou italského Senátu, který se jmenoval Violante. Byl pověstný i tím, že napsal krásnou báseň na počest malé holčičky, kterou zavraždila italská mafie, ale kromě toho byl pověstný právě svými protikorupčními zákony. Největší trest pro mafiána je zabavení jeho majetku. A byl i příklad mafiána, který se jmenoval Riina a který měl v centru Říma obrovský palác. Znám několik paláců v České republice, které by rovněž prospěly rozvoji našeho školství. Pouze bych doporučoval, aby tento model nebyl aplikován u člověka, který ukradne deset tisíc korun.
Kdo je proti? Děkuji vám. A nyní nejprve návštěva prezidenta republiky.
Je to jeho třetí návštěva a pan prezident vyjádřil přání vystoupit před Poslaneckou sněmovnou k právě projednávanému bodu, to znamená změna zákona, která souvisí s prokazováním původu majetku, a proto ještě předtím, než vystoupí předkladatel, dám slovo prezidentu republiky.
Chtěl bych už jen dodat, že rozhodně nemám strach, a pokud mám strach, tak z dlouhých a bezobsažných projevů, které nenavrhují žádné řešení. A nyní již mně dovolte, abych přešel k hlavnímu tématu svého vystoupení. Dovolte mně začít poněkud nostalgickou vzpomínkou. Když jsem byl předseda vlády, předložil jsem dvakrát do Poslanecké sněmovny návrh zákona o prokázání původu příjmů a majetku. Od té doby se mnohé stalo. Byl pozván ke svému kolegovi na německou univerzitu a německý rektor si právě koupil vilu. Přišel na pracovní snídani a tam se neohlášeně objevil pracovník německého finančního úřadu a říkal: Pane rektore, mám tady za deset let zpátky vaše daňová přiznání, znám cenu vily, kterou jste si koupil. Kde jste na to vzal? Úředník se uklonil a odešel a to bylo vše.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jiří Dolejš.
Připomínám jenom, že ty verze, které předkládali jeho ministři, mají daleko blíž k verzi, kterou tady už máme, je z autorské dílny KSČM. Je to poslanecký návrh a je tu od června loňského roku. Za druhé, pokud vtahujete do hry střet zájmů a to, že pan hradní kancléř jaksi dodatečně dohání to, co měl udělat dávno, to je samozřejmě pravda, ale nesměšoval bych ty věci. Tudíž signalizuji, že pro zákaz, zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení rozhodně nejsme. Je to jednoduché a je to poměrně účinné. Jestli bude, nebo nebude, to je právě ten otazník. A postřehl jsem i ve vystoupení pana prezidenta otazník nad tím, zda pan ministr financí má, či nemá pravdu, když neví, jestli to vůbec povede k nějakému výnosu. Čili já si myslím, že ta myšlenka stojí za to, aby byla diskutována. Přimlouvám se, aby byla puštěna do dalších čtení. A je v tom i malá skromná prosba, protože náš návrh jsme přerušili před ukončením prvního čtení s odvolávkou na vládní návrh. Tolik za mě, a čas se pomalu naplňuje.
Děkuji panu poslanci Dolejšovi. Než předám slovo panu poslanci Blažkovi a po něm panu poslanci Kučerovi, tak prosím přečtu omluvenky: pan poslanec Josef Uhlík se omlouvá dnes od 12.30 z osobních důvodů, pan poslanec Zdeněk Soukup se omlouvá na dnešní jednání po 14. hodině, ale to se nepředpokládá. Nyní prosím pana poslance Blažka.
Já samozřejmě také zareaguji, protože pan prezident přišel dnes tenhle bod uvést, tak není možné některým věcem, které zde řekl, se vyhnout. Dovolte mi prosím konstatovat, že náš ústavní systém je v podstatě založen na tom, že stát má v zásadě tři funkce - funkci vytvářet zákony, to znamená nějaký právní řád, pak je tam funkce výkonná, to znamená někdo má ty zákony vykonávat, pak je zde moc soudní a řekněme moc samosprávná, kterou teď dám trošku stranou. Prezident republiky by takto ale hovořit neměl a já vám zase ještě řeknu také proč. Všechny ty moci včetně prezidenta republiky jsou současně zodpovědné za to, jak ten stát vypadá. Je to prezident republiky. Miloš Zeman byl dlouho premiér tohohle státu, kde se také ve vládách schvalovali různí soudní funkcionáři. Já vám neříkám, že co soudce, to anděl, co státní zástupce, to anděl. Jaké chcete soudy? Chcete soudy, které se budou bát rozhodovat, když se jich nezastane ani prezident republiky? To znamená raději vezmou každému majetek, raději dají každému nejvyšší trest jenom proto, aby se nemusely bát médií, některých členů vlády a prezidenta republiky. Tím mám na mysli občasné korupční jednání nebo nějaké nesystémové. Ale když tu justici zde chceme kritizovat, a na to máme právo, tak to prosím dělejme v tom ústavním smyslu, to znamená dávejme dohromady dílo, které se jmenuje kvalitní fungování tohohle státu, ale netahejme sem pavlač a jenom kvůli nějakým vlastním politickým bodům nelikvidujme ty jednotlivé moci.
Anebo nemají být využívány pro potřeby takovýchto orgánů. Nevím, jestli je zpravodajské službě k něčemu potřebné zjistit, že jsem chytil nebo nechytil větší rybu nebo že jsem někde rozbil nebo nerozbil okno. Ale tam asi rozumím, že tento návrh neprojde. Poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, jsou orgány nemocenského pojištění, které zase podle mého názoru vznikají jenom z nepochopení asi v tomto případě Ministerstva práce a sociálních věcí, z nepochopení, k čemu by jim takový registr mohl být. Nepomůže nám v jediném místě v České republice, kde měl pomoci vyřešit drobnou kriminalitu.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. A teď prosím, jestli mě můžete aspoň tu minutku vyslechnout. "Zásadně nelze souhlasit s rozšíření adhezního řízení v rámci projednávání přestupků o nemajetkovou újmu. Takové rozhodnutí se podle našeho názoru vymyká znalostem a schopnostem úředních osob a značně by zatížilo projednávání přestupků." Značně by ztížilo projednávání přestupků, protože naši úředníci nemají takové znalosti a schopnosti, aby dokázali vyřešit i nemajetkovou újmu. Ministerstvo vnitra nakonec původní návrh trošičku pozměnilo a předpokládám, že stanovisko jako takové bude neutrální a bude na vás, jak rozhodnete. Jde o to, že pokud vás napadne soused a roztrhá na vás montérky, tak jste účastníkem řízení. To je takový paradox, protože úředník by to nedokázal posoudit. Víte, rybářství nebo pytláctví jako takové je jiná forma majetkové kriminality. Je to prostě vodní nebo lesní pych a je to majetková újma a vzniká škoda buďto tomu rybářství, nebo státu, nebo někomu takovému.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho dalšího nevidím. Rozpravu končím. Ještě pan poslanec Karel Šidlo s návrhem na proceduru.
Další body tam vůbec nejsou označeny.
Přesně jsem popsal proceduru. Takže opravdu nerozumím kolegovi Šidlovi, co tím myslel.
Protože když si je dopočítám, tak jsem u toho stejného, co říkal kolega Tejc. Rozumíme si? Ještě pan kolega Šidlo. Prosím.
Tejcem jsme to konzultovali.
Alternativu, kterou přednášel pan poslanec Tejc, když bude schválena, budeme se jí řídit, budeme v podstatě hlasovat A jednotlivě, ty vydělené části, a potom, když by to neprošlo, bychom hlasovali podle návrhu, který předložil pan zpravodaj. Rozumíme si? Návrh byl přijat. Dotaz: Které jsou to legislativně technické úpravy? Došlo tam k některé legislativně technické úpravě, nebo nedošlo? Jestli tam byly otázky, opravy chyb. Já se ptám. Je to tam napsáno, proto se ptám.
Já bych si právě tohle rád vyjasnil. Žádné takové předneseny nebyly.
Dobře, děkuji.
Přesně postupuji podle toho, co se schválilo panu Tejcovi.
Děkuji vám.
Ano.
Je to pro něj jistě těžké, jako pro každého, ale tady v tomto ohledu jednací řád svazuje. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti?
Cílem návrhu zákona je upravit stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit. Návrh zákona obsahuje novelu zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku. Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, bude mu daň stanovena podle pomůcek. Nejde tedy o plošnou povinnost podávat pravidelně majetková přiznání. V případě, že poplatník poruší povinnost učinit pravdivé prohlášení o majetku, vystavuje se hrozbě trestního stíhání pro trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. V návaznosti na to se navrhuje zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody za tento trestný čin z jednoho roku na tři léta.
Dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou. Ministerstvo financí v něm zpracovalo v úzké součinnosti s Ministerstvem spravedlnosti variantní řešení úkolu z programového prohlášení vlády, ve kterém se strany vládní koalice zavázaly, že přijmou vhodná opatření umožňující prokazování původu majetku a jeho odčerpávání, a to v případě důvodné pochybnosti o jeho legálním nabytí. Předložený dokument nabídl dvě cesty řešení tohoto úkolu. Cestu soudní a cestu daňovou. Soudní cesta řešení problému spočívala v zavedení mechanismu zvláštního soudního řízení, nikoliv trestního. To mělo umožnit, aby k odčerpávání majetku došlo v případě, kdy bude shledáno, že určitý majetek s nejvyšší pravděpodobností pochází přímo či nepřímo z nelegálních zdrojů. Rozhodnutí o odčerpání majetku mělo být podle tohoto návrhu svěřeno soudu v rámci zvláštního řízení. Důkazní břemeno by v rozumném rozsahu bylo přeneseno na osobu disponující majetkem. Druhá cesta je cesta daňová. Zdanění však ze své podstaty nemá sankční ani reparační charakter a nemůže sloužit k úplnému odčerpání nezákonného majetku či jeho významné části, ale pouze ke zdanění příjmů, které nebyly prokázány jako zdaněné ani osvobozené, respektive dani podléhající. Trochu k historii současného řešení, kterou je právě daňová cesta. Současně však připouštělo, že k efektivnímu naplnění vytčeného cíle bude klíčové zapojení orgánů To přirozeně nevylučovalo současné působení orgánů Policie České republiky. Důvody, proč došlo k poměrně výrazné změně koncepce, uvádí Ministerstvo financí České republiky následovné. Návrh zákona tedy necílí na odčerpání nelegálně nabytého majetku či sankcionování pachatelů potenciálně trestné činnosti prostřednictvím daní, ale na zdanění nepřiznaných a utajených příjmů. V tom se přístup návrhu zákona výrazným způsobem odlišuje od předchozích návrhů. V tomto směru zákon oproti předchozím řešením prohlubuje koncepci využití kontroly majetku jako specifického zrcadla pro kontrolu příjmů, ze které vycházely návrhy na přelomu století. Vlastní postup je však zásadně odlišný. Řešení je postaveno na individuálním posouzení správce daně souladu mezi majetkem a příjmem u konkrétního poplatníka. Podle předkladatele tedy řešením tohoto problému nespočívá v zavedení všeobecné povinnosti podávat majetková přiznání, ale v procesním zprůchodnění, zesílení a podpoře současných mechanismů daňového práva.
Děkuji panu poslanci Votavovi a otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první s faktickou poznámkou přihlásila paní poslankyně Helena Langšádlová.
Děkuji za slovo.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Žádám vás, abyste nechal hlasovat o zákoně jako celku.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Také děkuji za přijetí tohoto zákona.
Tím je Ptám se navrhovatele a vidím, že má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím kolegy, kteří ještě diskutují zákoník práce, aby diskusi přenesli do předsálí.
Dále tímto návrhem jsou provedeny některé technické úpravy, zejména pak legislativní úpravy související se správním řádem a novým občanským zákoníkem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Poměrně jednoduchá procedura.
Procedura je jednoduchá. Namítá někdo něco? Nemyslím si, že je to něco - nemusíme o tom hlasovat, o proceduře, protože jsou to jenom dva kroky, které nikdo nezpochybňuje. Legislativně technické úpravy. Vaše stanovisko? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Druhým hlasováním budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Garanční výbor doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 129, z přítomných 148 poslanců pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Před chvílí jsem se dozvěděla, že pan kancléř Mynář vyslyšel hlas můj, respektive hlas veřejnosti, který již delší čas rezonuje společností, a měl by mi v úterý předat své daňové přiznání. Takže moje řeč je tímto krátká a budeme se těšit na úterý.
. Faktickou poznámku můžete mít, paní poslankyně. Ano, prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji, že mě upozornili na chybu, kterou jsem řekla. Zmínila jsem daňové přiznání. To samozřejmě nepotřebujeme vidět.
Děkuji paní poslankyni Kovářové za její faktické upřesnění.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Což si nedávám za zásluhu já, já jsem pouze politicky odpovídal za jeho přípravu. Já pokládám z hlediska vztahu mezi státem a občanem, kdy stát by měl být veřejnou službou a servisem, tuto zásadu za klíčovou, skutečně za neprolomitelnou. Nemyslím si, že závist a vzájemné udávání jsou zrovna ty vlastnosti, které bychom měli podporovat dalšími a dalšími zákony. Nepotřebujeme tyto lidské vlastnosti zesilovat vlastními zákony, které přijmeme. Tolik pro začátek k tomuto návrhu, o kterém jsem přesvědčen, že každý vědomě nepoctivý se mu vyhne. Globální finanční svět poskytuje nekonečné možnosti tomu skutečně nepoctivému, který mu bude chtít utéct, aby mu utekl, aby odklonil.